Budeme pokračovat v rozpravě. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Petr Bendl. Máte slovo.
Děkuji za slovo. O tom jsme se tady chtěli bavit a o tom se tady dnes musíme bavit. Musíme se bavit o tom, jak tedy vláda, když odmítla kvóty, ale zároveň kývla na poměrně stejný počet lidí, které je připravena přijmout do České republiky, že je bude sama vybírat, že si nenechá diktovat. A my chceme vědět: Jak je bude vybírat? Kdo je bude vybírat? Zdali to nejsou lidé z oblasti, která může být potenciálně nebezpečná pro Českou republiku a podobně.
Nyní tedy pan poslanec Černoch s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Navrhl jsem v tomto usnesení změnu, aby vláda odjížděla s negativním postojem vůči povinným kvótám. Toto usnesení bylo přijato. Je to diktát. Ale prostě se to stalo. Ale máme možnost se bránit.
Než budeme pokračovat, přečtu omluvenku, která ke mně dorazila. Máte slovo.
Prostě z jednacího řádu, a náš výbor je v tomto jedinečný, prostě vyplývá, že náš výbor zastupuje Sněmovnu. Žádný jiný výbor tuto možnost nemá. To, že to nedělá, já za to skutečně nemůžu. Tak to prostě bylo.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Okamura, po něm pan poslanec Jandák. Připraví se pan poslanec Tejc s faktickou poznámkou.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi zareagovat na předřečníky. Jakákoli diskuse o počtech migrantů, které tato vláda proti vůli občanů začala přijímat, je nerelevantní, a to z jediného důvodu. Ostatně v Turecku, odkud přicházejí, žádná válka není. Jsou to ekonomičtí imigranti. Ovšem i oni otevřeně přiznávají, že se v Evropě chtějí usadit a přivést sem i své rodiny. Jde o zcela otevřenou osídleneckou invazi, jejímž cílem je islamizace Evropy a zároveň z Evropy vysát co nejvíce peněz. Proto já znova zdůrazňuji, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie jako jediná parlamentní strana prosazuje nulovou toleranci ilegální imigrace. A vy jste, vládo ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL, zradili občany, když jste servilně odsouhlasili kvóty pro nelegální imigranty do České republiky zcela proti vůli občanů České republiky. Ano, odsouhlasila to Evropská unie a vy jste na to kývli bez odporu na rozdíl od Slovenska.
Nyní tedy pan poslanec Jandák s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Tejc.
Dámy a pánové, říká se mi to těžce, ale máte pravdu. Máte pravdu! Máte pravdu. Víte, usnesení Sněmovny je trošku víc než usnesení výboru. Máte slavný velký výbor evropský, ale to, co jsem chtěl, to bylo usnesení této Sněmovny. Omlouvám se, máte pravdu.
Nyní tedy pan poslanec Tejc s faktickou poznámkou a po něm pan poslanec Černoch s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, budeme pokračovat v přerušené schůzi. Nejdříve paní poslankyně Olga Havlová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kdo chce žít v naší zemi, musí ctít naši kulturu, naše tradice a hlavně naše zákony. Zatím ohýbáme hřbety a zapomínáme na naši národní hrdost. Již v dubnu letošního roku jsme předložili zákon o církvích a náboženských společnostech. Cílem návrhu zákona je zamezit přiznání zvláštních práv islámu, jako je zakládání církevních škol či provozování duchovní služby ve věznicích a armádě. My jsme tento zákon chtěli projednat přednostně, ale koalice to opět odmítla. Teď není chvíle dělit se na koalici a opozici, ale spojit se a dělat vše pro bezpečnost našich občanů a budoucnost našich dětí. Tak se prosím vás zamyslete a začněte se podle toho chovat.
Děkuji paní poslankyni Havlové.
Mně se špatně reaguje faktickou poznámkou na vystoupení pana premiéra, který ho přednesl a opět zmizel. Myslím si, že takový závěr si musí každý myslící člověk položit, a mě docela mrzí, že si ho nepokládá pan premiér.
Jsou nespokojeni tím, že naše masové sdělovací prostředky nám dávají zkreslené informace. Já znovu tvrdím, že těch skutečných uprchlíků před válkou bude opravdu hodně málo.
Jako první s přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák, po něm pan předseda Faltýnek.
Děkuji za slovo. Myslím si, že její usnesení bude mít při hlasování nejširší podporu. Z tohoto důvodu také navrhuji, aby bylo hlasováno jako první, a tak jak požádala paní předkladatelka, aby bylo hlasováno jako celek.
Děkuji panu předsedovi Sklenákovi. Nyní má slovo pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, po něm pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. Mohli jsme také spolupracovat, rádi bychom spolupracovali. Chcete-li vidět naši přípravu, abyste mi doopravdy věřili, na hlasování, leží na mém stole a většinou tam mám A, to znamená ano, to znamená podporu. Nejen poslanci první, druhé, třetí a čtvrté kategorie, zdá se, že jsou i kluby první, druhé, třetí a čtvrté kategorie.
Děkuji.
Jenom velmi stručně. Jakkoliv bychom v některých detailech možná uměli leccos vyčíst, tak to, co pokládáme za nejdůležitější, je, aby se Česká republika dokázala vypořádat s touto situací důstojně, efektivně a abychom zbytečně nestrašili občany, protože někdy je strašíme skutečně zbytečně. Obecně podporujeme vládu v jejím přístupu k imigrantům. Jenom bych si dovolil požádat pana premiéra, aby podobně loajálním hlasem také mluvili všichni jeho ministři.
Nyní pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Mihola, po něm pan předseda Černoch s přednostními právy.
Děkuji za slovo. Pak to nemůžeme podpořit jako celek.
To je naprostý precedens, který tady ještě nikdy nebyl. To je samozřejmě jejich svobodné rozhodnutí. Myslím si, že to je daleko méně nebezpečná cesta než to, abychom se vlamovali do toho, co je v gesci moci soudní v této zemi. Prosím pěkně, vezměme rozum do hrsti.
Teď tady mám dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Blažek, potom pan poslanec Bendl. Oba dva po dvou minutách.
Děkuji za slovo. V této zemi je vedeno asi sto tisíc trestních stíhání ročně. A to jsou ta rovná pravidla, že jenom proto, že je stíhaná firma, která patří Andreji Babišovi, tak se bude zřizovat vyšetřovací komise. Koalice schválí program. Pozve si ředitele pošty. Ten řekne: Tam je všechno v pořádku.
Mám pocit, že to je nějaká hra, které nerozumím. A jakkoliv jsem připraven zvednout ruku za každou vyšetřovací komisi, tak tohle se mi zdá divné, že nikdo není schopen říct konkrétní věc. Tady tomu přestávám rozumět. Jestli je to útok na ministra vnitra, nebo na některého bývalého ministra vnitra? Ale není tady nic, čeho by bylo možné se chytit.
Dobrý večer, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Vždyť přece na tom nic není. Takže prosím vás v jednoduchosti. Rozumím tomu, proč pan ministr mluví o tom, proč by se to mělo nebo nemělo, rozumím opozici. Ale je to opravdu jednoduché. Takhle to vidím já.
Teď pan poslanec Novotný a připraví se pan poslanec Fiedler. Všechno zatím stále faktické poznámky.
Třeba dojde k rovnováze. Zatím k ní nedošlo. Ukončete tohle trapné divadlo a vraťme se zase k fungování normálního systému justice v této zemi, to jest policie, státních zástupců a soudů.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vy říkáte: Pojďme to vyšetřit, pojďme prověřit zakázky České pošty deset let zpátky, jestli bylo všechno v pořádku. Proč zrovna Českou poštu? Já neříkám ne, já jsem pro, aby se vyšetřily věci, kde jsou nějaké špatnosti. Ale řekněte jaké. Ale já jsem tam vnímal naprosto jasný důvod, proč ta komise byla, proč byla zřízena a co vyšetřovala.
Uplynula doba, na kterou bylo jednání přerušeno, a pan předseda Kalousek může pokračovat.
Úcta k Poslanecké sněmovně, jejímž jsem členem a jejíž usnesení je pro mě zákonem, mi v tom zabraňuje. Je to třetí čtení a lhůta uplyne až v 9 hodin. Dřív se hlasovat nemůže. Je to třetí čtení. Kdybychom, kolegyně a kolegové, měli lhůtu mezi druhým a třetím čtením, tak bychom teď mohli přerušit a začít hlasovat o bodu 145 a já bych pokračoval. Ale to nemůžeme, protože lhůta mezi druhým a třetím čtením nám uplyne až v 9 hodin. Kdybyste měl pravdu. Nevznesu námitku proti vašemu postupu, protože respektuji vaši odpovědnost. Vy jste konzultoval s legislativou. Já jsem také konzultoval. To usnesení zní - první bod ve středu. A nepochybně je středa.
Ano. Já jsem sdělil Sněmovně, jaký je můj názor jako předsedajícího schůze. Registruji tady žádost pana kolegy Sklenáka o vystoupení, které samozřejmě je možné, pokud... Děkuji panu předsedovi Kalouskovi a prosím pana předsedu Sklenáka.
Děkuji za slovo. Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Já se ztotožňuji se stanoviskem pana předsedy Sněmovny, ale pokud by Sněmovna byla jiného názoru, tak potom mohu nabídnout jinou proceduru. Takže v tom případě bych navrhl, abychom jako první bod dnešního dne zařadili bod, který právě probíhá, návrh zákona o loteriích.
Jelikož ale zcela autonomně nenaplňuje odvětvotvorná kritéria, není možné jej jako samostatné právní odvětví označit a jako takové označováno není. Právní úprava hazardních her je tak roztříštěna do různorodých právních předpisů několika právních odvětví. Spojujícím faktorem je však předmět právní úpravy, kterým je uskutečňování hazardních her. Vzhledem k charakteristice právních předpisů upravujících herní problematiku a norem v ní obsažených a v souvislosti s jejich účelem pak můžeme vymezit právo hazardních her. Právo hazardních her představuje multioborovou právní disciplínu v podobě účelového souhrnu právních norem upravujících provozování a účast na hazardních hrách, vykonávání dozoru nad hazardními hrami a odvod finančních prostředků do veřejných rozpočtů. Kdo je to provozovatel hazardní hry? Podmínkou pro vydání povolení je sídlo právnické osoby na území České republiky. Pak máme nejen provozovatele hazardní hry, ale máme i provozovatele spotřebitelské soutěže jako hazardní hry. Já některé z vás odkazuji na své vystoupení k vládnímu návrhu zákona, kde jsem vyjadřoval mnohokrát nepochopení nad tím, proč předkladatel, v tomto případě ministr financí, zrovna spotřebitelské soutěže vyjímá a dává jim výjimku. Tomu se budeme věnovat v rámci vládního návrhu zákona. Povolení se tedy nevydává, a ani s tím vláda nepočítá, že by se vydávat mělo, a ve spojení s principem co není zakázáno, je povoleno, dojdeme snadno k závěru, že provozovatelem pak může být jakákoliv právnická a fyzická osoba, která splní v prováděcím předpise stanovené náležitosti oznámení. Na jedné straně je provozovatel, na druhé straně je účastník. Opět se zde projevuje typický prvek v podobě roztříštěnosti úpravy jednotlivých institutů do několika na sebe nenavazujících ustanovení. Můžeme se však snadno shodnout a dovolte mi tedy, abych shrnul, že účastníkem hazardní hry může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která předem ať již v hotovosti, či bezhotovostně uhradí vklad provozovateli hazardní hry. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána. Jelikož pod pojmem hazardní hry musíme nutně rozumět i spotřebitelské soutěže, je nutno konstatovat, že se zákaz vztahuje i na tento druh hazardních her. Bohužel je ale zákaz v praxi převážně právě v souvislosti se spotřebitelskými soutěžemi často porušován. V potaz je rovněž nutno brát možnosti zastoupení stanovené občanským zákoníkem. Takto lze zastupovat fyzickou osobu jako při úhradě vkladu provozovateli, například uzavření smlouvy o sázce a hře tak, za použití systematického a logického výkladu použitím argumentu při právních úkonech prováděných v rámci hazardní hry, tedy i při jejich samotném hraní. Dle názoru, vyjádřeného v četbě, kterou si vám dovoluji vřele doporučit, publikace Herní právo, napsal autorský kolektiv Květoslava Kramáře, právní nejistotu způsobuje užití pojmu sázky místo v loterijním zákoně častěji užívaného pojmu vkladu. Smyslem tohoto ustanovení zde pouze s ohledem na účastenství na zahraničních hrách je zabránit odlivu finančních prostředků do zahraničí. Zákaz účasti je stanoven pro osoby zaměstnané v kasinu pro účast na sázkových hrách provozovaných v tomto kasinu. V oblasti kursových sázek je účast na nich zakázána pro osoby oprávněné přijímat sázky u provozovatele, u kterého jsou zaměstnány. Zákaz účasti na kursových sázkách platí i pro osoby stanovující kursy, a to u všech provozovatelů kursových sázek, povolených dle loterijního zákona.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat.
Děkuji za slovo. Chci zdůraznit, že to je mé první vystoupení k tomuto návrhu zákona. Číslo sněmovního dokumentu je 2849, každý, kdo chce, se s ním může seznámit. Je paradox, že ten pozměňovací návrh je v souladu s vládním programovým prohlášením. V zásadě se jedná o to, zda máme všechny druhy hazardu zdaňovat jednou sazbou, nebo různými sazbami podle jejich společenské nebezpečnosti či dopadu jak na jednotlivce, tak na rodiny, tak samozřejmě potom na veřejnou správu, která musí řešit negativní dopady spojené s hazardem. Když si vezmete ten původní poslanecký návrh pana poslance Volného, tak ten vycházel z toho, že zůstane zachována stejná sazba pro všechny druhy hazardu. Pozměňovací návrh obsahuje tři sazby. I u toho prvního je to směrem dolů. To byla také číselná hra. Říkám, nijak dramaticky se neliší od toho návrhu, který podal pan poslanec Volný. V tom pozměňovacím návrhu mám i odůvodnění.
Ani poslanecká novela Volného ani pozměňovací návrh nemají jakoukoliv dopadovou studii. Tak tady si opravdu nevím rady. Národní monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti vydalo svoji výroční zprávu o stavu nebezpečnosti sázkových her. Věřím ale, že jen omylem se mediálně vyjádřilo, že tam, kde nebyla společenská nebezpečnost, použil parametr ziskovosti. Asi zde nikomu nic neříká diskriminace jednotlivých subjektů, kterou považuji na úrovni parlamentu za opravdu tristní. Nejvíce zarážející je pak počínání náměstka Závodského, který se odvolává na tzv. notifikační proces. Je zcela normální, že technické normy musí být podrobeny notifikačnímu procesu. Upozorňuji, že pořád čtu stanovisko vlády. - Takže ti, co platí daně, tak jim dáme pěknou ťafku. Ti, co neplatí, ať mají hurá daňové prázdniny. - Prosím vás, ta poslední věta je velmi zajímavá. Odůvodnění návrhu zákona neobsahuje dostatečnou analýzu dopadu této změny.
Ten klub by si měl vzít přestávku, ne, když nemá zpravodaje. Definováním pojmu hry se zabývalo již velké množství odborníků z řad sociologie, psychologie i práva. Každá z definic v sobě nese prvky specifické pro vědní obor, z něhož pochází. Jinak si samozřejmě dělejte, co chcete. Hry z pohledu práva jsou regulovány převážně ve smyslu hazardních her. Doporučuji k přečtení. Charakteristický je již název hry, ve kterém její autor poukazuje na skutečnost, že společností zavedené systémy - náboženství, politika a práva - vznikly z institucionalizovaných pravidel hry. Z výše uvedené definice nám plyne závěr, že hry představují dobrovolnou činnost spočívající v nutnosti najít vlastními silami vytvořenou okamžitou odpověď na nastalou situaci v rámci stanovených pravidel, a to vše ve fiktivním prostředí hry. Jedná se o činnost paralelně existující se skutečným životem, avšak nikoliv s důsledky v reálném životě. Hrám je proto přisuzován nezaměnitelný význam v lidské společnosti. Především se zdůrazňuje význam her pro vývoj dětí. Říkám to zde proto, aby prostě slovo hra a hazard nebylo vnímáno čistě jako negativní. Je to skutečně součást našeho života. Vzpomeňme třeba jenom na dílo Jana Amose Komenského Škola hrou, jejíž název se stal krédem vřelého a volného přístupu k edukaci mladé generace. Hra totiž dle studie německého psychologa Karla Grosse předchází procesu záměrného učení a rozdíl oproti zvířatům, která hrou tříbí své instinkty, spočívá u člověka v nacvičování svého pudového chování. Rovněž dochází k rozvoji poznávacích a psychosociálních schopností jedince. U dospělých jedinců však tento význam her hraje již jen malou roli. U nich má hraní her význam především pro zdokonalování psychických a tělesných funkcí. Z pohledu individuální psychologie je hraní her motivováno úsilím pro získání moci a sebeuplatnění. Obecnými společenskými motivy ke hraní her pak je buď ekonomický prospěch, a to především u hazardních her, relaxace nebo touha vyzkoušet technický rozvoj společnosti v oblasti her. U her se rovněž projevuje aspekt udržování sociálních kontaktů.